Sám jsem byl tomu tlaku vystaven, protože taková ta iluzorní představa, že zavážu nějaké peníze, pošlu do jedné části státního rozpočtu, tak ta jedna část má vymalováno a je úplně jedno, co bude s tím zbytkem. Logická reakce každé vlády, pokud by to prošlo, je, že sníží dotace SFDI, které dneska nejsou nula. Je to úplně k ničemu. Takže je to takové jakoby rychlé řešení. Takže my ty pozměňovací návrhy nepodpoříme. Ne že bychom nechtěli podpořit kraje, ale nic neřeší. Ale není to o tom, jestli si myslíme, že kraje mají dost, nebo málo na opravu dvojek a trojek. Kterýkoliv. Říkám, je to pro každou vládu. To je nefér, to je mina. A najednou to nevadí.
Slouží tomuto státu a vydrží 5, 10, 15 let, má dostat odměnu bez rozdílu toho, jestli je na té, či oné pracovní pozici.
Děkuji panu poslanci Ondráčkovi.
Víte, u policistů mluvit jenom o penězích, pokud jde k policii jenom si tam vydělat peníze, tak si myslím, že to nemusí být předzvěst, že to bude dobrý policajt. Prosím vás, já jsem tu možnost měl pracovat tam, řídit ty kolektivy. Věřte mi, možná to je nesmysl pro některé, co říkám, ale hovořím z praxe. Takže prosím vás, je to většinou poslání.
Opakuji, že jsme ve třetím čtení. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já si myslím, že je dobře, že mluvíme o zákoně, který má upravit platové podmínky příslušníků bezpečnostních sborů, také o dalších věcech, jako jsou výsluhy, náborové příspěvky a rizikové příplatky. To je všechno v pořádku. To je první poznámka. Opět je pravda to, co říká paní poslankyně Černochová, že toto přináší poměrně značné nároky na státní rozpočet. Nevím, jestli jsou tam zahrnuty. To je absurdní situace a takhle opravdu jednat nemůžeme, protože ty lidi prostě podvádíme! Já vím, že tenhle rozpočet není jen politický jako všechny rozpočty, ale je také volební, ale takhle se to prostě dělat nedá.
Děkuji panu ministru financí a budeme pokračovat. Ještě faktická poznámka pana předsedy klubu TOP 09 Michala Kučery.
Ale vy jste, pane ministře financí, tři roky tyto zákony schvalovali, vy a vaše hnutí. Vy jste pro ně hlasovali, vy jste hlasovali pro zákony, které nezodpovědně vytvářely deficit státního rozpočtu v dobách hojnosti.
Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi. Kolegu Štětinu požádám ještě o strpení, protože s faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Zavadil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já jsem si pozorně poslechl referát paní kolegyně Černochové a musím říct, že pod mnoho věcí bych se klidně podepsal. Ale jedna věc mi tam chybí.
Děkuji. Nyní dvě další faktické poznámky, nejdřív pana poslance Faltýnka, potom paní poslankyně Černochové.
Děkuji.
Nyní paní poslankyně Černochová také s faktickou poznámkou.
Možná pan kolega Zavadil byl tehdy na těch náměstích společně s těmi odboráři. Já jsem říkala, že tady mě fascinuje to, jak jsou současní odboráři vazalští vůči této vládní koalici. A demonstrovala jsem to tady na těch případech, které jsme si zažili ve výboru pro bezpečnost. A ještě prostřednictvím pana místopředsedy jedna věc. Mají to ze zákona zakázáno. Mohou demonstrovat tak, že napíšou petici, že vyjádří nějaký nesouhlas. Proto i vlastně mají odborové organizace. Ale tyto odborové organizace je vůbec nehájí! Pokud jejich zástupce řekne na výboru pro bezpečnost, že na to nebudou peníze, tak jsem se logicky zeptala, jestli tedy on je ministr vnitra, nebo ministr financí. A to, že tady kolega kritizuje Topolánkovu nebo Nečasovu vládu - už to tady bylo několikrát řečeno, v době ekonomické krize se bohužel hledaly finanční prostředky těžko. Vy už tady vládnete čtyři roky. A to, že zvedáte někomu platy čtyři měsíce před koncem volebního období, je vrchol populismu.
Děkuji. Nevidím tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?
omlouvám se, o legislativně technických - první hlasování po změně procedury. Takže bych poprosil -
Myslím, že legislativně technické úpravy nebyly v třetím čtení předneseny.
Varianta 1 prosím. Jedná se o vypuštění měření rychlosti z komplexního návrhu.
K tomuto bodu.
Ale jaký je finální stav, pokud ten pozměňující návrh bude přijat?
Dobře, děkuji.
Měl jsem to popsat lépe.
Kdo je proti tomuto návrhu? S tímto návrhem jsme vyslovili souhlas.
Takže nyní bychom přikročili přímo k hlasování komplexního pozměňovacího návrhu.
Kdo je proti tomuto návrhu? Přihlášeno je 101 poslankyň a poslanců, pro návrh 91, proti žádný. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.
Takže návrh zákona jako celku.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Přečtu další omluvu. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Je tomu tak.
Vážený pane místopředsedo, pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci, všechny vás zdravím od řečnického pultíku. Pevně věřím, že podobně k tomu hlasování přistoupí i Poslanecká sněmovna ve třetím čtení. Pak tam byly předloženy pozměňovací návrhy, které se týkají trochu jiného zákona.
Poté pan ministr financí.
Vážené kolegyně, vážení kolegové. Obcím a městům bychom měli přát. Nejen ve svých vystoupeních, ne v různých slibech, kterých teď bude asi přibývat, ale hlavně v těch praktických hmatatelných krocích. A takovým praktickým a hmatatelným krokem je navýšení podílu obcí na výnosu daně z přidané hodnoty.
Děkuji. Nejsem členem hospodářského výboru, neměl jsem šanci být na jeho jednání a nemůžu znát dokonale problematiku každého zákona, který touto Sněmovnou prochází. A je unfér tady říkat "vždyť tam všichni můžete být". A já stojím jenom o jednu prostou odpověď: Jaký systém kontroly oproti zneužití takovéto pravomoci je vypracován? Protože my jdeme opravdu za významnou hranici. A je opravdu na zvážení, jestli někomu dát takovou pravomoc. A je bláznovství dát ji někomu, když nemám vybudovaný systém kontroly.
Dnes od 11.45 se z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Petr Adam. Dále s faktickou poznámkou vystoupí pan předseda Stanjura a připraví se pan poslanec Svoboda.
Tam jsme si to mohli říct. To nemá žádnou logiku. A jak to bylo? Zpoždění 30 minut, žádnou zprávu jsem nedostal. A to vám přišlo normální. A pokud je zpoždění - já tomu rozumím - tak to včas oznámit. A říkám, já jsem navíc požádal dopředu, pokud se to stane. Vždyť my ani nevíme, kdy se to bude projednávat! Seděli jsme tam spolu! A člověk má nějaký harmonogram. A byl to výborový týden a byly jiné výbory. Tak když není žádný argument, věcný, tak se aspoň použije nefér argument: Měli jste být tam. Tak se hned budu ptát, to jsem vás pozval dopředu, pět dnů!
Tak jak tady všichni říkají, sedíme v řadě jiných výborů a nemůžeme úplně přesně všechno sledovat. Povinnost těch výborů je to projednat a Sněmovně to zdůvodnit a přesvědčit nás, že se rozhodl ten výbor správně. Nic jiného nepotřebuji. Ty také budou mít možnost, nebo bude možnost dát jim skrytou identitu a poslat je do rizikového pole? Jakou budou mít zodpovědnost? Jak budou kontrolováni? My tady vytváříme novou bezpečnostní složku. Novou složku, která bude fungovat naprosto bez jakékoliv kontroly. Rozumím tomu, co říká kolega Benda.
Nyní vystoupí pan poslanec Chalupa, připraví se pan ministr Pilný.
Rozhodně tady nemíním poslouchat slova jako je čuňata nebo vymytý mozky. Paní kolegyně vaším prostřednictvím je asi od rána rozjetá, tomu rozumím. Nicméně zachovejme si slušnost! Ode mě jste tady nikdy neslyšeli žádný vulgární výraz, a pokud ano, tak jsem to teď pouze opakoval po někom, kdo to tady vyslovil. Protože u nás to funguje tak, že přijde zákon do prvního čtení a máme ve výboru zpravodaje. Ti zpravodajové to zpracují, chodí na ty výbory, do druhého čtení, informují svůj klub o tom, a pokud v klubu má někdo problém, tak se to ten zpravodaj dozví a chodí na to řešení na ty výbory, aby vyřešil ten problém. Protože to třetí čtení skutečně není o tom, co se má řešit na těch výborech.
Také děkuji.
Vážení kolegové a kolegyně, já přestože patřím do toho spolku vymytých hlav, který tady označila paní poslankyně Černochová, tak bych ve svém vymyté hlavě zopakoval základní fakta. Tento zákon tady byl projednán v prvním čtení, ve druhém čtení. Ale musím upozornit, že během těch prvních dvou projednávání tam prakticky vůbec nebyli žádní poslanci opozice, která o tom teď mluví. A pokud tam byli, tak se vůbec nevyjadřovali.
Ale k tomu, co tady říkal pan kolega Chalupa prostřednictvím pana místopředsedy. Ano, skutečně, pan kolega Chalupa tady možná mluví úplně občas nesmyslně, takže mu nerozumí ani jeho vlastní kolegové, ale nemluví sprostě. To, že se rozhodl, že bude kampaňovat a nebude chodit už do konce volebního období do práce, to je druhá věc.
Neříkejte tady o demokratickém projednávání. Nemluvte o férovém projednání této záležitosti. S tím byste se měli nějakým způsobem poprat. Skutečně takhle to dál nejde. Tak řekněte na rovinu všichni z koalice, že budujete totalitní stát, že občané jsou od toho, aby sloužili státu a byli terorizováni státem, nikoliv že si zřizují svůj stát na to, aby jim sloužil. Celé čtyři roky to tady ohýbáte do naprosté nehoráznosti. To je prostě realita. Ještě poznámku k tomu, když kolega Stanjura pozval pana Kolovratníka na rozpočtový výbor. Nemáte peníze na krytí zákonných nároků, například ve školství. Nevíte to? Zeptejte se svého nového ministra financí. Prostě nejsou peníze. Čtyři roky jste vyžírali ekonomický růst.
Prosím, nepokřikujte po sobě, vážení poslanci a poslankyně.
Já jsem navrhoval, a doufám, že to tam někde je, aby zákon byl zamítnut ve třetím čtení. S prominutím, přestaňte blbnout. A jediné, na co se zmůžou, že někomu přihrají kšeft a budou montovat další a další kamery do ulic. Aby dali čísla na stůl. Tady se jenom říkají obecné věci. Ale popravdě řečeno, když máte vymahače kolem insolvencí a podobně, mají i vymahači svoji policii? Já si myslím, že každý má konat jasně, otevřeně a čestně. Ale nezlobte se na mě, bude to obrovsky zneužíváno. To se asi domluvíme, že to tak je. Sami vidíte, že i u policie jsou problémy s GIBSem, a to je odtažen od policie, a přesto jsou jisté problémy zřejmě díky minulým vazbám, nebo nevím. Anebo přestaňte v předvolebních kampaních lidem lhát a řekněte jim, co skutečně máte za lubem.
Nyní přistoupíme k faktickým poznámkám. První vystoupí pan poslanec Janulík, připraví se pan ministr Pilný a další. Pan poslanec ruší faktickou poznámku, požádám tedy pana ministra, připraví se pan poslanec Bendl.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem ve státní kase nenašel nic smradlavého, nic toxického. Kde se berou informace o tom, že na dopravní infrastrukturu nebude, nevím, protože pan poslanec Laudát zřejmě ví víc než ministr financí.
Já vám také děkuji. Kdo je proti návrhu? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Nyní se vrátíme k přerušenému bodu a tím je Otevíráme se v rozpravě a první s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Blažek.
Čili to, co bych říkal, už ztratilo smysl.
Dalším řádně přihlášeným byl pan zpravodaj Huml. Žádnou přihlášku nevidím.
Víte, ona by se vždycky měla říkat pravda a říkat, jak to bylo. Těm profesím, kterým byly odebrány finanční prostředky v rámci pseudořešení finanční krize, protože těch několik set milionů korun, které jsme těm lidem vzali, nic nevyřešilo, tak je dostalo do existenční tísně, protože právě tito příslušníci nemají legální možnost, jak si přivydělat. Minulé pravicové vlády dokázaly to, že příslušníci Policie České republiky končili masivně v exekucích. To je potřeba si všechno připomenout. Žádná z okolních zemí, žádná, nepřistoupila k tomu, aby v rámci škrtů sáhla na výplaty svého bezpečnostního aparátu. To byl naprostý český unikát a já doufám, že už se to nebude nikdy opakovat. Tento zákon, nebo změna služebního zákona, reaguje především na jednu věc a tou je prohlášení vlády České republiky, které se dohodlo v rámci koaličních stran, že odstraní nejasnosti, a to především v oblasti takzvaných 150 hodin, nebo 150 hodin, které příslušníci mají sloužit v rámci služby státu. Tato úprava to mění, precizuje. Já neznám policistu nebo hasiče, který by odmítl sloužit státu v případě ohrožení, teroristického útoku, povodně nebo jakékoliv jiné pohromy. To byla hlavní ambice změny služebního zákona. Proč jsem s tím přišel až teď? Já jsem opravdu potřeboval jednoznačné ubezpečení v koalici, že ten text, který sem přijde, bude akceptován a že se nevrhneme do víru debat o výsluhách. Pokud bychom se vrhli do víru debat o výsluhách, znamenalo by to masový odchod příslušníků policie a hasičů z těchto sborů. Výsluhy jsou správná stabilizační součást služebního poměru. Platí od Rakouska-Uherska. To je součást služebního poměru příslušníků od Rakouska-Uherska. A je to správný nástroj. Co se týká dalších nástrojů, nás dnes hlavně trápí, že k nám nepřicházejí mladé ženy a mladí muži. To znamená, ten příspěvek při vstupu do služby má především znamenat to, že se jim vyrovná nástupní plat, který je velmi nízký a není konkurenceschopný v současné době na trhu práce. Má to dopad na státní rozpočet, to je pravda. Na druhou stranu si nemyslím, že tato opatření by postrádala smysl. Ještě jednou děkuji za rozumnou debatu. Pojďme hlasovat. Já si myslím, že ten zákon není ideální. Uměl bych si představit daleko hlubší zásah, ale toho teď v této době a v tomto stavu nejsme schopni.
Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňujících návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.
Dobrý den, tak já bych seznámil s procedurou. Ve třetím čtení padl návrh na vrácení do druhého čtení.